Tento návrh se však stihl projednat pouze v prvním čtení. Mezinárodní den studenstva je po celém světě vnímán jako připomínka pražských událostí z konce října a průběhu listopadu 1939 a následné popravy devíti představitelů studentských organizací. Když přeskočím historii, tak je v podstatě zajímavé, že po celém světě se připomíná 17. listopad jako Mezinárodní den studenstva a Česká republika zůstává stále výjimkou. Čili chtěli bychom tady tuto výjimku odstranit. Navrhovaná právní úprava nemění počet ani data státních svátků, pouze doplňuje pojmenování jednoho z nich v souladu s chápáním tohoto svátku v mezinárodním prostředí a kontextu. To je všechno.
Dobrý den, dámy a pánové. Vše již bylo vyčerpávajícím způsobem řečeno mým předřečníkem, takže si jenom shrneme, že jak již uvedl zástupce předkladatelů, v této novele se jedná pouze o doplnění názvu státního svátku a to na 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Stanovisko vlády je k tomuto návrhu novely neutrální. Děkuji za pozornost.
Děkuji a otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Jménem poslaneckých klubů Starostové a nezávislí, ODS a TOP 09 dávám veto k projednání ve zkráceném řízení.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, potvrzuji veto za náš poslanecký klub. Krátce osvětlím, co nás k tomu vedlo. Tento zákon je otevřen nejenom v tomto návrhu, ale i v návrhu kolegyně Majerové z ODS.
Tu debatu, která trvala hodiny a dny v minulém volebním období, si asi tedy zopakujeme. Myslím, že ten lichý argument, že to připomíná doby před rokem 1989, už je opravdu nedostatečný ke zdůvodnění toho, abychom ten název neopravili. A navíc nám to Senát vrátil a to jsme neodsouhlasili.
To je první záležitost.
Nyní pan poslanec David Pražák také s faktickou poznámkou.
Zelená nafta je komplikovaná, ale umějí to, dělají to. A není nic horšího než vymýšlet nějaké jiné postupy a jiné dotační tituly, kde se bude znova zavádět další administrace a další věci. Nechal bych to s prominutím běžet tak, jak to je.
Nyní faktická poznámka paní kolegyně Vrecionové, poté faktická poznámka pana poslance Kalouska.
A vůbec jsme tady nenašli podporu pro řadu těchto našich předloh. Takže samozřejmě budeme pracovat dál.
Ono to platí obecně. To neplatí zdaleka jenom pro podnikání v zemědělství, že každá daňová úleva, nebo každý daňový benefit, nebo každá specifická dotace je záležitost, na kterou si každý rychle zvykne. To je drogová závislost. To se týká úplně všech. Otázka je, zda je to společensky prospěšné, nebo ne. Zda to je, nebo není ve veřejném zájmu. Zelená nafta má poměrně dlouhou historii v našem daňovém systému, nicméně tahle pro živočišnou výrobu jen velmi krátkou. Znovu se pokusím zeptat paní ministryně.
Nyní paní poslankyně Balaštíková také s faktickou poznámkou. Takže pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. On vždycky říkal, že výjimky být nemají. Ano, výjimky být nemají, leč některými výjimkami umíme, jak se prokázalo, způsobit, že systém přece jenom funguje lépe, než by fungoval bez těch výjimek. Ale to je náš věčný souboj s panem kolegou Kalouskem. Zrovna tak respektuji názor paní kolegyně Vrecionové. A já bych jenom tomu názoru oponoval. Ale jsou to dva názory proti sobě. Když byl ministrem, tak on je autorem onoho obratu "musíme konečně začít podporovat živku", tedy živočišnou výrobu pro ty, kteří tomu nerozuměli. Takže jenom abychom si to srovnali v hlavách. On totiž svědčí, že to je tak, jak si myslím i já.
Já samozřejmě se mohu paní ministryně slušně zeptat, nemohu ji nutit k odpovědi, když se rozhodne mlčet jako hrob. Té odpovědi jsem se nedočkal. Nemyslím si, že je to proto, že by paní ministryně nevěděla. Ona vám prostě jenom nechce říct to, co si dovolím říct já.
Myslel jsem, že to bude stačit, že paní ministryně vystoupí.
Myslím, že nemám žádný konkrétní čas, kdy musím odpovídat. Takže na vaše dotazy jednoduše položené já jednoduše odpovím. To znamená, že on de facto obsahuje sedm skupin vratky pro různé činnosti, a to určitě není stav dobrý. Dovolím si také upozornit, že rozpočtové dopady, které jsou uvedeny v tomto návrhu podle našich propočtů, ono se to nedá úplně na korunu spočítat, ale podle našich propočtů jsou vyšší, takže jsou zhruba, my to tipujeme na 700 až 900 milionů korun. A hlavně si dovoluji upozornit, že tam vidím i docela značné legislativně technické nedostatky, to znamená, že já jsem na vládě nehlasovala pro tento návrh, byť vláda přijala neutrální stanovisko.
Děkuji paní ministryni financí za její vystoupení.
Následkem nízké produkce pícnin a nízkého obsahu humusu v půdě jsou způsobovány různé eroze půdy a velmi často lokální či rozsáhlé záplavy, které jsou důsledkem toho, že půda má nízkou jímací schopnost vody. Rozměr chovu hospodářských zvířat a s ním spojená produkce pícnin a dalších krmiv či provozování pastvy přežvýkavců má v komplexním pojetí ochrany přírody a ovzduší své nezastupitelné místo. A zde je jedna z velmi efektivních možností, jak ten nepříznivý vývoj zvrátit. Existují ovšem i další dopady. Vrácení části spotřební daně chovatelům hospodářských zvířat zlepšuje rentabilitu jejich chovu faktickým snížením celkových vynaložených nákladů, kde náklady na pohonné hmoty a energie dle jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat jsou v průměru po nákladech na krmiva a osobních nákladech třetím největším výdajem. Čili je třeba dát prostor pro podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Děkuji, paní zpravodajce Ivaně Nevludové. A otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji nyní jednu přihlášku.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já využiji té poslední minuty. A teď se s tím bohužel potýkáme. A já se obávám, aby to nebylo stejné i v tomto případě.
Má někdo návrh na jiný výbor? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 29, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí se zkrácením lhůty k projednání. Děkuji vám. Pan předseda Michálek se hlásí s přednostním právem. Já bych potom už rád zahájil normální jednání. Prosím. Dobře, děkuji. Máme tedy dvakrát veto na projednávání ve zkráceném jednání. Takže § 90 odst. 2 nemůžeme použít.
A ten důvod, proč jsme navrhovali, aby to bylo ve zkráceném řízení, je proto, aby tady nebyl apetit ten zákon, když už bude otevřen, rozšiřovat jak tím směrem, aby vlastně ty svátky byly zrušeny en bloc, tak naopak tím, že by naopak byly rozšířeny. Druhý nejčastější důvod byl ochrana zaměstnanců. Tak tady bych zase zvolil kontext, který zde máme, a to jest, my dneska tady žijeme v době, kdy tady máme méně než frikční nezaměstnanost. To je přirozená nezaměstnanost, která je nejnižší v Evropě. Naopak. Já jsem dostal celou řadu mailů. Někteří dokonce psali, že si rádi přivydělají. Někteří lidé jsou sami třeba o Vánocích, takže nechtějí být sami doma, chtějí být tam. Prostě ty životní osudy jsou košaté. A já si nemyslím, že prostě politici a stát by měli tady ingerovat a říkat, kdo má kdy chodit do práce a kdy ne. My jsme přece, a nevím, jak to vzniklo tady v tom minulém období - tak se zvolila ta hranice prodejní plochy 200 metrů čtverečných. Proč 200 metrů? Jinými slovy ten návrh je vlastně prostý. Maloobchodu se to vůbec nedotkne. Přijde mi to celkem logické. Tolik úvodní slovo a děkuju za pozornost.
Děkuji panu poslanci Nacherovi a požádám paní zpravodajku pro prvé čtení, poslankyni Helenu Langšádlovou, o její zpravodajskou zprávu. Ještě než vám dám slovo, paní kolegyně, opět žádám sněmovnu o klid.
Toto je realita.
Velmi krátce. Za prvé abych poděkoval za odpověď, byla férová. Za druhé abych řekl, že z té odpovědi jasně vyplývá, že kdybychom měli naplňovat vládní projekt Moje daně obsažený v programovém prohlášení vlády, tak bychom nechali umřít spotřební daň na živku a následně ji zrušili na polích i v lesích. Protože to je distorze, která komplikuje správu daně. My postupujeme úplně opačně. Čímž jdeme přímo proti programovému prohlášení vlády, což shodou okolností opoziční poslanci, jakkoliv této vládě nedali důvěru, nepokládají za možné. Takže my jsme pro zamítnutí.
První od pana poslance Mariana Jurečky, druhá od Pavla Kováčika.
Ale hledat cesty k zjednodušení toho systému určitě lze. Tady ten prostor určitě je a není nutné tady tím trávit nějaký dlouhý čas, protože je to opravdu otázka vyhlášky Ministerstva zemědělství, která je k tomu prováděna. Pan poslanec Kalousek tady před chvílí hovořil o tom, že by to bylo dobré zrušit například pro sektor lesnictví. Já znám velké množství těch malých zemědělců třeba i seniornějšího věku, kteří nejsou schopni tuto administrativu dělat sami, ale nechávají si to dělat službou, která není příliš náročná ani příliš drahá. A má to pro ně efekt. A jenom připomenu, já jsem tady zmiňoval dopady pro krajinu, pro environment. I to prosím pěkně berte v potaz. Přesto jsou důležité a potřebné a aplikujeme je v našem daňovém řádu. Děkuji za pozornost.
Už jenom krátce. Nedá mi nereagovat na ono umírání zmíněné panem kolegou Kalouskem.
Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, tak rozpravu končím. Prosím přihlaste se svými hlasovacími kartami. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Prosím, pan předseda Stanjura. Ano, pan předseda Kováčik bude reagovat. Prosím, pane poslanče. Máme předložený návrh na protinávrh. Rozhodneme tedy nejdříve o tom, kdo souhlasí s tím, aby garančním výborem byl výbor zemědělský. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o původním návrhu, návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem tohoto tisku byl výbor rozpočtový. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh zemědělskému výboru jako dalšímu výboru. Má někdo další návrh k jinému přikázání dalším výborům Sněmovny? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat v hlasování číslo 26, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému jako dalšímu výboru. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Dalším bodem našeho jednání je
Naopak, ta situace je poměrně vážná.
Pokračujeme v rozpravě.
Ale myslím, že se vejdu do časového limitu faktické poznámky. Já se totiž chci obrátit jenom s dotazem na paní ministryni financí. A ta věta zní: "Realizujeme projekt Moje daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém." To je věta, se kterou pravděpodobně mohou souhlasit i opoziční poslanci, a proto se chci zeptat paní ministryně financí. Zlevňuje, nebo prodražuje? Spíše prostor k daňovým únikům otevírá, nebo naopak uzavírá? Děkuji předem za odpověď.
Nyní paní poslankyně Vrecionová v rozpravě, zatím poslední přihlášená do rozpravy.
Já s tím souhlasím. Myslím, že našim zemědělcům a živočišné výrobě jsme schopni pomoci jiným způsobem. Já se ptám, co pět let vláda dělala, proč nenalezla nějaký jiný způsob. Dávám návrh na zamítnutí.
Paní poslankyně vyvolala faktické poznámky.
Budu reagovat na paní poslankyni Vrecionovou.
Nyní pan kolega Josef Kott také s faktickou poznámkou.
Návrh byl předložen do vlády formálně bez rozporů, ale byly tady nějaké návrhy. Další zásadně odmítavou připomínku předložila Hospodářská komora. Ti píšou, že je správné, aby právo na podání v rámci ochrany před ekologickou újmou mohly dělat dotčené orgány, dotčené instituce, u nichž je takové dotčení, ohrožení pravděpodobné. Čili komora navrhovala, aby zůstala možnost podávat podání pro státní instituce, které pak jednají z moci úřední. Odmítala to, aby se neziskovkám, aktivistům, tak obrovsky zvýšila jejich pravomoc, aniž by na ně dolehla jakákoliv odpovědnost za jejich konání. Tedy my se máme podvolit jejich tlaku, my se máme podvolit jejich vydírání. Snažily se vrátit to své právo účastnit se řízení zpátky. Podle mne určitě vítají tuto možnost, které se podle mne velmi iniciativně chopí. Čili jejich prostor, který se zúžil, může být tímto zákonem opět rozšířen. Ony pak ale nadále zůstanou v tom procesu jednání jako účastníci. V případě, že by tento návrh nebyl schválen, tak zároveň také podávám návrh na vrácení návrhu zákona vládě k přepracování, aby se zamyslela nad tím, do jaké míry je správné dávat nevládním ekologickým organizacím do rukou takto silný nástroj, takto silnou zbraň, kterou ony budou bez rozpaků a bez jakékoliv odpovědnosti používat.
Teď pan poslanec Václav Klaus.
Já bych jenom rád upozornil ctihodnou Sněmovnu, jak nádherné bylo projednávání toho minulého zákona. V mých očích se sice jedná o takovou marginalitu. Sněmovna už to projednávala asi sedmnáctkrát. Už se to různě měnilo ty otvírací doby a velikost těch prostor. Ti hlasovali, aby se to zamítlo. Máme tady zástupce zase lidí, co si myslí, že v neděli se má být v kostele, nebo ve svátek. Ti také byli proti. Většina nás nějak bylo pro. Ale byla to naše svobodná vůle. U tohoto zákona jsme zase jako gubernie. Už jednou jsme to schválili a oni nám znova říkají: Ale špatně, ještě. Ještě to schvalte víc! A my tady pod hrozbou nějakých sankcí budeme zase zdvihat ruku. Jenom chci upozornit na tuto situaci, které tady čelíme. Tady jsme jako gubernie. Žijeme pod tím diktátem. Schvalte to, jinak budete platit pokuty! Schvalte to, schvalte to, schvalte to.